Děkuji, pane předsedající. Základní údaje předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 jsou předkládány v této podobě. Česká ekonomika je ve výborné kondici. Její výkonnost pokračovala během prvního pololetí letošního roku ve strmém růstu, především vlivem spotřeby domácností a zahraničního obchodu. Na domácím poli to znamená přiměřené hospodářské politiky, které respektují pozici ekonomiky v hospodářském cyklu. Hospodářský vývoj v eurozóně zůstává pozvolný. Růst české ekonomiky v roce 2017 odráží vysoké využití pracovní síly, nízké ceny komodit, obrat v celkové investiční aktivitě a hospodářské oživení v zahraničí. Pro rok 2018 očekáváme pokračující růst spotřeby a investic. V obou letech by se měla ekonomika pohybovat zřetelně nad svým potenciálním produktem. V roce 2017 ovlivňuje inflaci jednorázové zvýšení cen potravin. Administrativní opatření by měla mít na inflaci v celkovém horizontu rámce vliv jen nepatrný. V důsledku toho by měl růst zaměstnanosti v roce 2018 výrazně zpomalit. Pomalejší zlepšení na trhu práce v roce 2018 souvisí s pozicí ekonomiky v hospodářském cyklu a s narůstajícím kvalifikačním a regionálním nesouladem mezi nabídkou a poptávkou po práci, což lze dokumentovat rekordním počtem neobsazených pracovních míst. Vývoj běžného účtu platební bilance pro českou ekonomiku nepředstavuje žádná rizika. Zde očekáváme růst jak exportních trhů, tak exportní výkonnosti. Ministerstvo financí nepřetržitě sleduje prognózy a názory institucí převážně soukromé sféry a mezinárodních institucí, které se zabývají makroekonomickou analýzou a prognózou. Na základě porovnání s těmito nezávislými prognózami lze konstatovat, že makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2018 je velmi blízký konsenzuální makroekonomické předpovědi vycházející z názoru těchto institucí. Na škále konzervativní - realistický - optimistický bylo celkové hodnocení realistické. V roce 2016 se poprvé v historii České republiky podařilo dosáhnout přebytku celého sektoru vládních institucí. Aktuální predikce hospodaření sektoru vládních institucí v letošních a příštím roce naznačuje, že se nejednalo o výjimku a české veřejné finance by za predikovaného makroekonomického vývoje měly zůstat v přebytku i nadále. Střednědobý rozpočtový cíl by měl zajišťovat dlouhodobě udržitelné veřejné finance a zároveň umožnit působení automatických stabilizátorů v případě hospodářských výkyvů. Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní výdaje státního rozpočtu.
Protože mě by zajímalo - já chápu to, že tady ODS chce navrhnout nějakou záležitost, která se týká jiné věci, než je předmět zákona. Ale já jsem chtěl vědět, jaký je názor vlády, současné vlády, jaký je názor sociální demokracie.
Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Někteří zde dnes měli derniéru, tak u mě je to tedy premiéra. Protože my naprosto chápeme klub ODS, proč chtěl zkrátit lhůtu. A vlastně i pan ministr Ludvík to tu dnes zmínil, že se to proměnilo v debatu úplně o něčem jiném, než bylo předloženo, a to je tedy odložení eReceptu. Pokud jde o stanovisko klubu Pirátů, tak to je poměrně jasné. Nikdo nezměnil výjimkovou vyhlášku, která měla být v detailní podobě podle mého názoru už minulý rok hotova a která by měnila systém fungování eReceptu. A také jak bude s těmi elektronickými recepty nakládáno. Ministerstvo také nezajistilo dostatečnou personální podporu SÚKLu, který si teď neumí poradit s registracemi jako takovými. Dále ministerstvo nezprovoznilo Národní registr zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb a kvůli tomu musí řešit SÚKL právě tuto agendu, kterou nestíhá. Co z toho plyne? Když to doženu ad absurdum, tak si tady teď mnoho lékařů od 1. ledna začne vybírat nespolehlivé poskytovatele internetových připojení, aby se tomuto vyhnuli.
Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Plzák. Máte slovo, pane poslanče.
Vy tady kroutíte hlavou, ale ona je to opravdu pravda. Do dneška nedostali odpověď. A tady zaznělo, že budou šikanováni ti lékaři. Oni prostě řekli, že nebudou předepisovat léky. A lékařská komora řekla jasně: my nemůžeme přece odepřít péči pacientům. My budujeme něco, my dáváme větve na strom, který nemá kořeny. Musíte si to platit. Víte sám, že ten systém je nedokonalý.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v minulém volebním období jsme tady vedli dlouhou diskuzi o eReceptu. Je mi velmi líto, že tady mnozí používáte nepravdivé informace a politizujete záležitost, která je naprosto jasná. Další záležitost je - v Kraji Vysočina jsme s tím začali v květnu. Kdo chce, hledá důvody, kdo nechce, hledá způsoby.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Na druhou stranu pokud tady ta debata už byla otevřena, tak je třeba říct, že prostě na těch elektronických receptech se pracuje zhruba poslední tři roky. Mně to přijde naprosto...
Děkuji. Myslím, že to je jasné. Kdo je proti?
III - přikázání kapitol.
Ano. Děkuji. Zahajuji hlasování.
To jsou všechny návrhy, které byly k hlasování.
Ano.
Já bych chtěl především poděkovat svým kolegům z vlády za jejich velmi rozumný, racionální a konstruktivní přístup, který nám umožnil sestavit relativně rozumný návrh státního rozpočtu. Protože, vážené kolegyně a kolegové, toto je, pokud dodrží pan prezident harmonogram sestavování vlády, tak to je pravděpodobně moje poslední vystoupení před plénem Poslanecké sněmovny, tak bych vám chtěl poděkovat za dnešní velmi konstruktivní diskusi, které si vážím přesto, že s některými názory nesouhlasím. Bylo to velice plodné a dobré jednání na rozdíl možná od těch, které jste absolvovali předtím. Přeji vám k tomu hodně štěstí a držím vám palce.
Děkuji panu ministru Pilnému. Prosím její zástupkyni paní poslankyni Jarošovou, aby nás s tím sdělením seznámila.
Dobrý den vážené dámy a pánové.
Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je Upozorňuji, že je navrženo, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji, pane předsedající. Poprosím vás o shovívavost. Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych na tomto místě v krátkosti uvedl návrh novely zákona o léčivech ve vztahu k právní úpravě v oblasti transfuzních zařízení. Je tedy třeba provést potřebnou implementaci co nejdříve.
Prosím, máte slovo.
Z pohledu České republiky, která jako členský stát EU má za povinnost implementovat řádně a včas právní předpisy Evropské unie, což byla citovaná směrnice Komise, je potřebné, aby byl návrh zákona na půdě Poslanecké sněmovny schválen v rámci režimu prvního čtení, tak aby Česká republika nemusela být vystavena výše zmíněné sankci. Neobsahuje žádnou úpravu nad rámec prováděné směrnice. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ale než schůzi ukončím, mám pro vás technické sdělení. Žádám poslance a poslankyně, abyste si veškeré materiály ze svých lavic odklidili. Takže pokud máte nějaké materiály, které nechcete skartovat, tak si je ze svých lavic odkliďte.
Dovolte mi jenom, abych stručně okomentoval výši výdajů. Leč opak je pravdou. A tím nechci říct, že jsme investovali hodně. A znovu opakuji, i proti našim rokům v době hospodářské krize. Jdou do vědy a výzkumu? Znovu opakuji otázku: Kam jdou? Poměrně hodně těchto peněz jde do dotací podnikatelským subjektům. Různé dotace, které jistě znáte - podpoříme pekařské řemeslo v našem státě proto, aby se mohla koupit nová linka pro firmu PENAM. Dohromady je to za 46 mld. v době konjunktury, v době minimální nezaměstnanosti, v době, kdy se daří. Je to výrazně více, než dotovaly pravicové vlády, které se pohybovaly kolem 35 mld. korun. Ale je to bezkonkurenčně největší položka, to znamená ta první a hlavní priorita vlády - sociální dávky a důchody. A pokud bych to porovnal s rokem 2013, tedy s rokem, kdy končila pravicová vláda Petra Nečase, tak je to 39 836 státních zaměstnanců.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí schůzi naší Poslanecké sněmovny. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Petra Vránu. Kdo je proti? Děkuji vám. To jsou omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 3. schůze. Návrh je uveden na pozvánce, a pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu schůze, mám z dnešního jednání politického grémia několik informací. Nebyly totiž žádné lhůty pro poslanecké kluby k tomuto bodu, a tedy bod bychom stejně nemohli projednat. Pokud ne, je to z mé strany vše a ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Můžeme tedy dát hlasovat o jediném návrhu, který je z politického grémia. Po vyřazení písemných interpelací, které nejsou, bychom se ještě zabývali interpelacemi ústními podle zákona o jednacím řádu. Tím je
Děkuji za slovo, pane předsedající. První je to, že Poslanecká sněmovna má velice málo času na projednávání tohoto rozpočtu. To je první věc. Druhá věc, která není standardní, že já jako ministr financí začnu projednávat ve sněmovně státní rozpočet, a pokud bude dodržen harmonogram, který byl v médiích vysloven panem prezidentem, tak pokračování bude potom věcí mého následovníka nebo následovnice.
Ale pokud vám ho nedá, tak se na to dívat nemůže. A vy budete rozhodovat skutečně o tom, nakolik je možno, aby se do toho ti lékaři dívali. To je z mého pohledu klíčová otázka. A já jsem dokonce nechtěl, aby to rozhodovala stará Sněmovna. Tohle musí rozhodnout opravdu nová Sněmovna, která k tomu má politický pouvoir, takže tento důvod, proč dnes každý lékař se může dívat na všechny recepty, které předepsal on. Každá lékárna se dnes může dívat na všechny recepty, které vydala ona, a každý pacient se může dívat na své recepty. Ale zatím není nikdo, kdo by se mohl dívat na všechno. Je to ten velký bratr. Víte, ve veřejném prostoru běhá neuvěřitelné množství mýtů kolem elektronického receptu. V roce 2014 se ta šílená vlna odporu zvedla. Dobře, odložilo se to o tři roky. Upřímně řečeno, tenkrát byl problém s centrálním úložištěm, byly tam nějaké problémy, které měl SÚKL s tím odsoutěžením, ale za tuto dobu to běhá. Tím systémem už proběhlo několik milionů receptů. Znovu opakuji, dnes už 47 300 lékařů vynaložilo nemalé úsilí a náklady, aby tento recept používali. Samozřejmě, značka ideál by od začátku byla, kdyby se šlo od elektronické identity. Já jsem opravdu ten systém podědil. Já jsem do toho vlaku nastoupil někdy na začátku letošního roku. A já si myslím a znovu opakuji, ten systém dramaticky zvýší transparentnost. Ten systém má ušetřit peníze a to je pro mě jako pro dosluhujícího ministra zdravotnictví i pro zdravotníka poměrně klíčové.
Děkuji.
Budu velmi faktický a budu mluvit k panu ministrovi. Pane ministře, váš projev mě přesvědčil o tom, že ten recept je nepřipravený. Čekalo se, SÚKL nic neudělal, ministerstvo zaspalo. Zaspalo a neudělalo to, co mělo.
Děkuji. Prosím ty dvě minuty dodržet.
Kolegyně a kolegové, mé poslední vystoupení k této záležitosti.
Takže si dovolím učinit takovou drobnou výzvu. Prosím, vraťme se k některým slibům, které tady byly. Mimo jiné to byl slib, veřejný slib. Nechápu, proč jsme ji nechali marně uplynout. A takových příkladů bych mohl uvést mnoho. My máme opravdu jiné priority a rád bych, abychom alespoň některé z nich mohli do státního rozpočtu zahrnout, protože by to bylo výhodné pro občany tohoto státu. Bylo by to výhodné z pohledu nových příjmů, ale také možných nových výdajů včetně umořování státního dluhu.
Teď prosím pana poslance Ivana Jáče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Soudní odhad je mnohem nižší, než kolik zaplatíme.
Máme nějakou faktickou poznámku?
ČSSD bude samozřejmě podporovat v prvním čtení tento návrh. Je to dle našeho názoru dobrý rozpočet, vyvážený, akcentuje současné tempo růstu ekonomiky a obsahuje několik pro ČSSD zásadních priorit, jako je například navýšení platů ve veřejném sektoru, navýšení rozpočtu pro zdravotnictví, sociální služby, zvýšení důchodů či navýšení investic do vědy a výzkumu. Do druhého čtení půjdeme s dvěma hlavními prioritami, které se nám bohužel nepodařilo protlačit do kompromisní verze návrhu. Pokud se zásadní parametry navrhovaného rozpočtu nezmění, tak jej samozřejmě podpoříme i ve třetím čtení.
Děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Poprosím paní poslankyni Golasowskou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Tento krok vedl k částečné personální stabilizaci a zastavení odchodu těchto pracovníků. Vládou předložený návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2018 ale tyto změny neodráží. Tato skutečnost je pro poskytovatele sociálních služeb významně ohrožující. V situaci, kdy stát svým nařízením zvýší platy, a tím způsobí nárůst mezd v celém sektoru, ale zároveň toto zvýšení nepromítne jako dominantní donátor tohoto sektoru do navýšení podpory, musí nedostatek peněz poskytovatelé sociálních služeb řešit. Vzhledem k prohlubujícímu se nedostatku pracovníků v sociálních službách je navýšení platů a mezd v sociálních službách nezbytné, avšak je zároveň nutné zajistit jeho finanční krytí. V opačném případě by poskytovatelům sociálních služeb nezbývalo jiné řešení než snížení stavu personálu a uzavírání kapacit sociálních služeb. Vzhledem k celospolečenskému nárůstu poptávky po sociálních službách je snižování kapacit sociálních služeb jednoznačným rizikem.
Teď mám dvě faktické poznámky - pana poslance Karla Schwarzenberga a pana poslance Pavla Juříčka. Nyní faktickou poznámku pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem vždycky kritizoval státní rozpočet a velké výdajové stránky. Byť s těmi připomínkami, s řadou připomínek já samozřejmě souhlasím. Musím říct, že když jsem si přečetl těch 480 stránek, tak často jsem bil hlavou o stůl.
Děkuji panu poslanci Juříčkovi za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Respektuji tu pozici, která tu zazněla od pana poslance Juříčka. Máme samozřejmě jak ve druhém čtení, tak potom během roku pomocí rozpočtových opatření možnost přesunout prostředky z některých položek do jiných, ale už nemáme možnost ušetřit. Prostě ty výdaje budou schválené a budou utracené.
Já vás teď seznámím s postojem Občanské demokratické strany k předloženému návrhu státního rozpočtu. Ve skutečnosti to zas tak v našich podmínkách kuriózní není. Je to jejich společné dílo a z tohoto hlediska je vlastně tak trochu jedno, kdo ten rozpočet předkládá, neboť toto je společný návrh premiéra v demisi Bohuslava Sobotky a premiéra téměř ve funkci Andreje Babiše. Z každého jiného pohledu je však tento rozpočet, tento návrh a související politické okolnosti galérií kuriozit a do jisté míry i absurdit. Na některé z nich tady v této chvíli poukážu. Vymezuje základní parametry hospodaření vlády, ale i parametry strategického úsilí každé vlády. V tomto smyslu jde samozřejmě také o silný politický dokument. A když se na ten rozpočet podíváme, tak si musíme položit otázku: Jak je to tedy s tímto návrhem? Co politicky tento návrh vyjadřuje? Co politicky představuje? Tyto tři strany, které se podílely na přípravě tohoto rozpočtu, řekly, že ten návrh podpoří. A to by bylo přece logické, když společně tady předkládají rozpočet a schválí rozpočet. Rozpočet, podle kterého celý příští rok bude vláda jednat. Občas k tomu někoho vyzvou, na Twitteru, v Poslanecké sněmovně. Ještě jednou, dámy a pánové, opakuji, ještě jednou opakuji, z mé strany to není žádná výčitka. Naopak, já to chci jenom jasně pojmenovat. My v ODS s tímto návrhem nesouhlasíme, nesouhlasíme s tímto návrhem rozpočtu, ale politicky to chápeme. Pokud jde o hnutí ANO, tak někdo to může nazvat i politickou šikovností, že nechce žádného řádného partnera, že si dokáže vytvářet ad hoc koalice podle své momentální potřeby. Já tady konstatuji pouze fakta.
To je velmi důležité, jestli potřebujeme úřad, který shání budovu, anebo jestli si uvědomuji, jaká je struktura státu, jaké jsou jeho povinnosti, jaké jsou povinnosti jednotlivých resortů, a jestli v tom resortu se nenajde něco, co by mělo fungovat nebo co by mělo plnit ten úkol. To bývá většinou nejhorší, protože ono je jednoduché přijít s řešením: my víme, že ten problém vyřeší úřad.